Podívejte se, co se děje ve Velké Británii, jakým způsobem narůstá počet případů indické mutace. Takže prosím, buďme rozvážní, vnímejme, co se děje také kolem nás. Vy to vnímáte pouze českou perspektivou, ale my jsme přece součástí Evropy, jsme součástí světa, víme, co se děje v jiných zemích. A znovu říkám, podívejte se na Borise Johnsona ve Velké Británii, jakým způsobem je opatrný s rozvolněním těch opatření, která tam jsou. Takže prosím, poučme se z těch chyb, které jsme udělali v minulém roce, všichni z nás, co jsme tady ve Sněmovně, a buďme v tomto směru velmi, velmi obezřetní.
Než postoupím dál, jenom z pozice předsedajícího - pan předseda Michálek mě upozornil na skutečnost, že to není běžný návrh. Teď je přihlášen pan předseda Jurečka, poté pan předseda Stanjura, přednostní práva.
Jedná se o Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného Poprosím Sněmovnu o klid, o klid, prosím.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji i panu ministrovi, že umožnil pokračování jednání schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte, abych vás seznámil s krátkým procedurálním návrhem. Do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.
Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Prosím vás, pane poslanče, já to mám pod kontrolou. Nyní tedy na faktickou poznámku pan poslanec Petr Třešňák a zároveň jste přihlášen do obecné rozpravy, takže jestli se... ne, vy už jste mluvil.
Já vám uvedu takový příklad zrovna z posledních dvou měsíců.
Takže paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá mezi 14.30 a 15 hodin z pracovních důvodů.
Nikomu nic nedává, pacientovi nic nedává. A teď bych vaším prostřednictvím odpověděl panu poslanci Brázdilovi, jak jemu to usnadňuje život a usnadňuje práci. Nevím, jak daleko je jejich kraj, ale zase, vaším prostřednictvím, pan poslanec Běhounek zavedl, a je potřeba mu za to poděkovat, na Vysočině zapojení rychlé do nemocnic. Otázka je, jak moc to funguje, ale z mého pohledu to nefunguje úplně špatně. Praktický dopad, zase v podmínkách Jihomoravského kraje, kde tím, že jsem měl tu čest nebo smůlu, to je jedno, tři čtvrtě roku mít pod sebou centrum informatiky, tak člověk má přece jen ty věci z první ruky. Tak jsme se dostali do situace, že se propojil pomocí projektu, který dělá kraj - bez ohledu na to, kdo zrovna byl hejtman, teď to koordinuje pan hejtman Grolich, město, dělá to i vlastně předchozí koalice, co byla na kraji - je to prostě projekt, který je nepolitický, který je čistě odborný. A já jsem velmi rád, že jsme se posunuli k tomu, že definujeme jednak ty modely integračních platforem, že definujeme, za jakých podmínek si může uživatel koupit systém, aby uživatel v nemocnici
Kolegu Marka Výborného tady nevidím.
Proto zkusím velmi stručně odůvodnit pozměňovací návrhy, které tam mám za tým, se kterým to připravujeme, podané. Takže to je jeden bod. Druhý bod je definice mladého dospělého, což by vlastně byla jakási reformulace toho ustanovení, které upravuje základní podmínky nároku na zaopatřovací příspěvek. Další pozměňovací návrh se týká povinnosti krajských úřadů v oblasti evidence v oblasti náhradní rodinné péče, aby krajské úřady měly povinnost zveřejňovat v pseudonymizované podobě údaje o dětech, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Ještě velice rychle, náhradní rodinná péče k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Poslední věc, zákon o zvláštním řízení soudním, lhůta pro rozhodnutí o předběžném opatření.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám pouze v krátkosti představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám. V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně důležitá společenská úloha a záslužná práce, které si nesmírně vážíme. Navrhujeme tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak u dlouhodobých pěstounů, tak zejména u přechodných pěstounů. Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, zatímco ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány nebyly. Ještě bych také ráda navrhla doprovodné usnesení k doprovázejícím organizacím z důvodu nejednotnosti nabízené podpory a služeb pro náhradní rodiny, se kterou se někteří pěstouni setkávají v praxi.
Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se Aleš Juchelka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Pavla Golasowská.
Moc děkuji. Mám tady dohromady tři pozměňovací návrhy. Takže se jedná o netestovanou sociální dávku.
Vážené kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh se také týká odměňování dlouhodobých i krátkodobých pěstounů.
Přicházím s prosbou po té zjitřené debatě, která tu byla, s prosbou, která se týká bloku druhých čtení, jednoho z bodů v těch druhých čteních. Důvod je ten, že se jedná o zákon o dráhách, který už má rok zpoždění. Jedná se o bezpečnost na železnici.
Děkuji za slovo. Po konzultaci s panem předsedou Faltýnkem a ministrem zdravotnictví bych navrhl pevné zařazení toho bodu Informace vlády o dalším postupu v době pandemického stavu, a to na čtvrtek za bod 543, což je návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v době koronavirové krize.
Takže nejprve hlasujeme o zařazení nového bodu podle návrhu pana předsedy Jurečky. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přeřazení bodu 35, novela zákona o dráhách, druhé čtení, tisk 912, aby byl tento tisk zařazen jako druhý v bloku druhých čtení. Ne, takže s přednostním právem paní ministryně. Jestliže nechcete poslouchat, běžte do předsálí, ale nechte vystoupit paní ministryni. Prosím, máte slovo.
Protože nás skutečně tlačí čas a dětské skupiny jsou v tuto chvíli bez znalostí podmínek, za jakých budou fungovat... Tak bych vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla poprosit, abychom dnes dokončili třetí čtení. Vím, že hnutí ANO a ODS chtějí vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, ale upozorňuji na to, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak de facto rozhodneme o tom, že zákon spadne pod stůl, a to v době, kdy debatujeme o nastavení už jeden rok. Do tří let jasné financování, od tří let umožnění chození dětí do dětských skupin, ale bez státního příspěvku, zároveň logicky bez zastropování příspěvku rodičů. Takže vás prosím, protože máme dnes 15. června, pokud vrátíme návrh zákona o dětských skupinách do druhého čtení, tak ho potápíme. Dětské skupiny nebudou mít jasno. Prosím představitele hnutí ANO i ODS o to, abychom rozhodli.
Já bych vás chtěl upozornit, stejně jako jsem to udělal v prvém čtení, na některé z nich. Já jsem v prvém čtení upozorňoval na dva klíčové aspekty vládní předlohy, ze kterých jsme měli jako poslanecký klub značné obavy, protože by nabourávaly ochranu soukromí a soukromého vlastnictví. Stejně tak jsem rád, že si hospodářský výbor osvojil další pozměňovací návrh, který jsem dával společně dohromady s Patrikem Nacherem, a to je stanovení mantinelů pro vstup kontrolorů Českého telekomunikačního úřadu na cizí nemovitosti. I v tomto případě jsem rád, že se našla shoda a hospodářský výbor si tento návrh osvojil. Chci o tomto návrhu mluvit ze dvou úhlů pohledu. V takovém domě jeden z nájemníků či podnájemníků, který je tam třeba na tři měsíce, na půl roku, se rozhodne, že chce využívat služby nějaké společnosti pod pracovním názvem Rychlý internet. Domluví se s touto firmou, ta přijde a nějak natáhne tímto domem dráty. A to proč? Tímto návrhem se rozhodnutí o domě přesouvá z vlastníka na nějakou externí firmu zajišťující internet. Spíše věřím tomu, že společenství nechtějí mít na chodbách nevkusné provedení, ale jiné stavební řešení je pro ty konkrétní firmy drahé, nevyplatí se jim, takže hledají, a zdá se, že našly způsob, jak tyto nepříjemné požadavky vlastníků obejít. Chápu, že rozhodování například ve společenství může být složité, potud chápu motivaci k tomu návrhu. A je to klasicky, že se s vaničkou vylije i dítě. Na výboru několikrát zazněla věta, že když to jeden z uživatelů domu chce, tak to vlastníci a ti ostatní přece musí strpět. Tento návrh je takovým maličkým střípkem v mnoha návrzích, které ale ve svém důsledku přispívají k budování nárokové společnosti. Někdo má na něco nárok a ostatní to musí strpět. Ten uživatel řekne: Mám nárok mít připojení od této společnosti a ostatní vlastníci to musí strpět. Život je o dohodě, kompromisech a vzájemné domluvě a my někdy nahrazujeme tuto dohodu kompromisy a vzájemnou domluvu nějakým befelem, a aby se to pohlídalo, že ten nárok bude zajištěn, tak ho pohlídá nějaký úřad. Jednou je to kvůli tomuhle, jindy kvůli něčemu jinému. A vždy je to odůvodněno nějakým dobrem a zajištěním práv někoho na něco.
Víme, že například spousta přístrojů běží na nepodporovaném softwaru, že dodavatelé zcela kašlou na kybernetickou bezpečnost. To jsou prostě věci, které víme, máme je potvrzené a je potřeba s nimi bojovat. Tahle změna nebude možná bez kvalitní metodické podpory ze strany ministerstva. Tohle nejde říct: Nemocnice, zařiďte si to.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, komplex laboratorních vyšetření představuje velký objem služeb a prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění. Bez znalosti výsledku vyšetření však nemohou zdravotní pojišťovny řádně provádět komplexní posouzení vykazované zdravotní péče.
Prosím, máte slovo.
Cílem je pacienta nebo zdravotnického pracovníka v informačních systémech jednoznačně identifikovat. Je nezbytné, aby byl identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka uváděn i v Národním zdravotním informačním systému.
Je to pan poslanec Ladislav Okleštěk. Nikoho nevidím, takže sloučenou obecnou rozpravu končím. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Je to pozměňovací návrh, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, týká se těch rodných čísel.
Děkuji, pane předsedající.
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj? Budeme pokračovat dalším bodem.
Děkuji za slovo. Navrhuje se určení Ministerstva dopravy coby schvalovacího orgánu a orgánu pro dozor nad trhem s uvedenými vozidly, jejich systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky a stanovení detailních skutkových podstat přestupků pokrývajících jednání rozporná s jednotlivými nařízeními. Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Navrhuje se taktéž dílčí změna podmínek pro schválení technické způsobilosti dovezených vozidel. Návrh zákona obsahuje dále změny, kterými je plněn jeden z úkolů vyplývajících z programového prohlášení vlády, a dále změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe. Jedná se například o zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole k žádostem týkajícím se zápisů v registru silničních vozidel.
Ale byla doba, kdy to normální nebylo, protože nebyl RAW formát jako RAW formát. Řeknu konkrétní příklady. Je výhodné a dobré pro pacienty, aby praktický lékař mohl informace, které o pacientovi má, posílat jednoduše do nemocnice a naopak.
V zásadě ten zákon by měl definovat opravdu obecně ta rozhraní, aby spolu ty softwary mohly komunikovat. Ale nemluvíme tady o druhé věci, která je mnohem důležitější, a to je to B, o kterém je ticho po pěšině - a bez toho to nebude fungovat: musí být nějaký standardizovaný text. Řada oborů používá zkratky, kterým druhý obor nerozumí.
Ano, je to pravda, jedničky a nuly pacienta nevyléčí. Je to nesmírná úspora času. Bude vyžadovat hodně práce, ale hodně taky ušetří práci lékařům.
Velice často u toho lékaře je ve stresu. My mu to tam řekneme, on vyjde ze dveří a už si nepamatuje, co a jak má brát. Takže to je další nutné domyšlení toho, aby ten systém byl kompletní. A druhá věc, protože u nás jsme elektronizovali od roku 1993 a stačí dvě věci.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Vlastimil Válek.
Radiolog se vždycky domluví, to je naše druhé jméno - domluvit se a ochota domluvit se. V radiologii jsme standardizovali žádanku a to, na co to narazilo, byl odpor našich kolegů. A tady bude velká role ministerstva, čímž pana ministra k tomu vyzývám, Vědecké rady, Rady poskytovatelů, aby se shodli na tom, že se standardizují nálezy, standardizují se popisy, standardizují se žádanky. Toto se také musí změnit.
Vrátím se konkrétně k tomuto návrhu. Opravdu by vám to nepřišlo absurdní? Já vím, že v zákoně dnes máme něco podobného pro nájemníky domu, nikoliv ale pro firmy zajišťující internet. Je to sice něco, co se mi také nelíbí, a místo toho, abychom tady debatovali o tom, zda je to správné, tak se to ještě využívá jako argument k tomu, že se to rozšíří i na ty firmy podnikající v tomto oboru. A mně skutečně vadí, že se takto omezují vlastnická práva, a apeluji na vás, abyste tento návrh nepodpořili. Já toto považuji skutečně za důležité, protože jinak celkově návrh zákona o elektronických komunikacích obsahuje spoustu užitečných věcí a záležitostí. Ještě mi dovolte závěrem, abych stručně promluvil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které předkládám. Cílem našeho společného návrhu s Patrikem je to, aby nedošlo k nepřiměřenému cenovému zpoplatnění, které by například ztížilo přechod od jednoho poskytovatele ke druhému, a proto je základem našeho návrhu, aby takové řešení bylo nákladově orientované, a to povede k předvídatelnému regulačnímu prostředí. Proto u informačních povinností navrhuji snížit horní hranici pokut na 1 milion korun.
Já vám děkuji.
Děkuji. Já budu mít dva vstupy. O těchto legislativně technických návrzích pak budeme hlasovat odděleně v prvním bodě. To prostě nejde, není to tak.
Já musím zareagovat na pana zpravodaje, vaším prostřednictvím. Není tam ani slovo o smlouvě. Já bych byl pro, aby pan kolega Pávek případně se zamyslel nad tímto pozměňovacím návrhem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, no, musím reagovat na výtky, které přednesl můj ctěný kolega Vojtěch Munzar, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já se nedomnívám, že by byla omezována vlastnická práva, alespoň ne v tom rozsahu, jak o tom kolega Munzar hovořil.
Nicméně dohody se mají plnit a paní ministryně evidentně kašle na plnění dohod. Proč myslíte, paní ministryně, že ten bod je jako první? Protože se na tom včera shodlo politické grémium, všechny kluby, každý má právo veta, s podmínkou, že to bude vráceno do druhého čtení. A máme 114 dní do voleb. Kdybyste naslouchala kritikům řádně a s pokorou, tak ten zákon byl dávno schválen. A právě proto jsme se dohodli.
Děkuji.
Toto je výsledek. Souhlasil jsem s těmi ostatními, šel jsem sem s tím, že tento bod bude trvat velmi krátce a posuneme se dál. Zklamání. Nevím, co už na to říct.
Rok tady diskutujeme! Pojďme rozhodnout hlasováním. A navrhla jsem kompromisní verzi, za 10 minut můžeme být hotovi.
Pan předseda Bartošek, Připraví se pan předseda Kováčik.
Paní ministryně, včerejší dohodu potvrdil i váš předseda klubu. Kdyby jeho hlas zazněl, že nesouhlasí, tak jsme postupovali jinak. Vy v současné době postupujete proti svému předsedovi klubu. Mě osobně to mrzí, ale jestliže včera byla dohoda učiněna i v jeho přítomnosti, my ji budeme ctít.
Pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Chvojka.
Potvrzuji tu dohodu, která zazněla na grémiu. Takže prosím, pojďme o tom hlasovat.
Co se vyřeší návratem do druhého čtení?
Nikdo další se nehlásí, nikoho nemám přihlášeného v rozpravě. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajky? Není tomu tak. Zopakuji, že 4. června přednesl pan poslanec Jiří Bláha návrh na opakování druhého čtení. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili. Návrh byl přijat. Tisk jsme vrátili do druhého čtení. Zpravodajem je pan poslanec Martin Jiránek. Garančním výborem je hospodářský výbor. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.
Mnohokrát děkuji za pozornost a prosím ještě jednou o vaši podporu pro ty pozměňovací návrhy, které znamenají reálný, kvalitativní, pozitivní posun v modernizaci České republiky.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, velmi se připojuji ke stanovisku kolegy Kupky, protože ten materiál, který hovoří o možnosti ukládání sítí a kabelovodů, byl velmi důležitý a v současné době není právně ukotven, jsou s tím problémy. A pokud bychom tento pozměňovací návrh přijali a prošlo by to, velmi by to zlepšilo situaci.
Dvě rychlé reakce na kolegu Kupku.
Kdo dál do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme pokračovat. Není tomu tak. Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat, a to hlasováním o pozměňovacích návrzích. Budeme se zabývat procedurou hlasování ve třetím čtení. Máte slovo.
Přečtu tedy návrh hlasovací procedury: 1. bod jsou legislativně technické úpravy.